Vážený pane předsedající, děkuji za odpověď paní ministryni.
Děkuji za slovo. Jde o veliký balík služeb, který by jim pomohl, ale ten systém dodnes není v provozu.
Jde o reinfekce, jde o nákazy po první dávce vakcíny, jde o nákazy po druhé dávce vakcíny, jde o import ze zahraničí.
Děkuji, pan ministr bude reagovat. Poprosím pana ministra o odpověď.
Takže očkování jednoznačně je mnohem efektivnější nástroj pro systém veřejného zdravotního pojištění než opakované testování.
A na to, na tuto, domnívám se, velmi konstruktivní otázku směřující do budoucna, směřující vlastně i k institucionální paměti a k tomu, aby stát systematicky podporoval to, že když se stane něco výjimečného, tak lidem má být dána možnost nějakého řešení a úlevy, tak namísto toho tady vlastně přichází pouze a jedině "ne". Já myslím, že už to nemusíme dále rozebírat, ale za sebe deklaruji, že toto jsou přesně situace, které si ta instituce má uchovat, má mít proces, kterým si vezme poučení, že tohle prostě pro těch několik desítek firem bylo velice nespravedlivé a traumatizující a že to je zbytečné, že prostě stát má takovéhle věci umět systematicky vylepšovat, že stát se má chovat k klidem co nejvstřícněji. A tenhle princip si myslím, že by měl platit právě o to víc, když se jedná o dobu krizovou, o dobu covidovou.
Paní ministryně ale ještě chce reagovat, jenom abych věděl, jak se potom zachováme k výsledku interpelace.
Děkuji všem zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů práce, protože to dělali nad rámec své běžné agendy, zachraňovali desítky tisíc firem, stovky tisíc pracovních míst. Málokdo si dokáže představit, jaká obrovská zátěž to byla, kolik práce a námahy za tím stojí. Je to obrovský úspěch a chápu, že z těch více než 74 000 firem několik málo desítek firem si nesáhlo na odpuštění odvodů. Myslíme si, že podmínky byly nastaveny správně, nemá se odpouštět všechno všem. Zákon hovoří jasně a do budoucna se změnou nepočítáme, protože tu naopak máme schválen zákon o kurzarbeitu, který chceme v případných dalších krizích aplikovat, a tam se s tímto nástrojem nepočítá. To znamená, kdybych to měla shrnout: Antivirus byl extrémně úspěšný program, děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na jeho fungování, nesmírně si vaší práce ceníme - nesmírně si vaší práce ceníme, úřady práce si skutečně zvýšily renomé. A do budoucna s tou změnou nepočítáme, protože tu máme funkční zákon o kurzarbeitu.
Protože nepadl žádný návrh na usnesení, projednávání interpelace s tiskem 1107 končí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, ptal jsem se vás, jakým způsobem dochází k vyhodnocování zatížení jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Odpověď na tuto otázku jsem bohužel nedostal. Proto vás prosím, žádám, abyste mi odpověděla na otázku, a konkrétně, jakým způsobem se Ministerstvo práce a sociálních věcí vypořádává s regionálními specifiky v rámci OSPODu. Kromě toho mě také zajímá, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí kontroluje a vyhodnocuje personální zatížení jednotlivých OSPODů, zda existují zápisy z takových zjišťování. Děkuji za odpovědi.
Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane poslanče, za tuto interpelaci. Naposledy zde mám přiloženu podrobnou odpověď z 27. listopadu minulého roku, a děkuji za ten dotaz.
Z pohledu zaměstnanců Úřadu práce je zkrátka dobře zvládnutý přechod na novou technologickou podporu důležitý, aby se mohli lidem individuálně věnovat a aby byli rychlejší.
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Lubomír Volný s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Připraví se pan poslanec Petr Beitl s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka. Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, můj dotaz či iniciativa vychází ze zkušeností z krajských voleb a týká se voleb, které budou letos na podzim, a vlastně i všech dalších voleb. Podle metodiky Ministerstva vnitra měli starostové obcí zajistit dezinfekční prostředky na ruce pro voliče. Jaké ale bylo překvapení starostů, když se z Ministerstva vnitra následně dozvěděli, že když dávkovače na dezinfekci zajistí, náklady vynaložené na jejich nákup nepatří mezi uznatelné volební náklady. Vážený pane ministře, ptám se ústy starostů z mého regionu: Na tomhle chcete šetřit? Opravdu se mají ve volební místnosti při takové akci používat dezinfekční prostředky v dávkovačích, které jsou primárně určeny do domácností, nikoliv pro hromadné použití ve veřejném prostoru? Jsem přesvědčen, že dezinfekce rukou v prostředí, kde se pohybuje větší počet osob, se stane normou i po skončení koronavirové krize. Bezdotykové dávkovače by se proto měly stát běžným vybavením volebních místností i do budoucna. Žádám vás tedy, abyste se zasadil o systémové a racionální řešení náhrad volebních nákladů, které obcím v souvislosti s těmito požadavky vznikají a vzniknou. Věřím, že takový přístup bude mít plošný význam pro celou zemi, a nejenom ve volbách.
Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.
Ještě jednou dobré odpoledne, podvečer. Navíc jsou velké regionální rozdíly. Takže se chci zeptat, jaký systém trasování má nachystáno Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s krajskými hygienami a jakým způsobem je kontrolována kvalita trasování, protože to je velmi důležité, abychom už tady nezažili další lockdowny, abychom se znovu nemuseli vracet do uzávěrů naší společnosti.
Takže je pravdou, že skutečně je to něco, co nás musí zajímat, a zajímá nás to. Sekvenační centra jsou nastavena tak, aby aspoň v každém kraji bylo jedno.
Já se tedy chci znovu zeptat, protože jste museli odeslat určitě objednávku, kolik stál ten dopis, jaká je cena obvyklá, potom případně smluvená, kdo byl tím dodavatelem, kdo to platil. To jsou všechno údaje, které mají být veřejné na vašem transparentním účtu. Jaká je splatnost těch faktur, protože k tomu jste nic zde neuvedl. Takže poprosím o doprovodnou odpověď na dotazy, na které jste neodpověděl.
Děkuji. Pokud pan premiér chce odpovědět, tak může.
A co objednávka? Aby tam dělal pátou kolonu? Neptám. Co vám je vůbec do toho? Když to zaplatíme, tak to bude na účtu, a je to několik milionů. Pokud si to pamatuji, tak je to řádově kolem 6 milionů, a reklamujeme to. A ty vaše dotazy sem vůbec nepatří.
Já bych měl dotaz na pana premiéra, který se týká kůrovcové kalamity. Je tam největší počet malých vlastníků lesů, kdy jejich výměra se pohybuje někde mezi jedním až deseti hektary. A v jaké výši vláda uvažuje o této dotaci, pokud o ní uvažuje? Děkuji za odpověď.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
O panu premiérovi je známo, že když nemá argumenty, tak útočí. Já jsem na vás, pane premiére, neútočil. Dobře, zaútočil jste. Já se jenom chci zeptat, kdo byl ministrem financí v té minulé vládě? A jestli máte představu, že pan ministr, exministr Jurečka chodil a roznášel po lese kůrovce, tak si tedy myslím, že to je velmi naivní představa. Ale skutečně moje otázka byla věcná: zda vypíšete ten dotační titul. Vy jste mi odpověděl, za to děkuji, ale myslím si, že ty útoky jste si mohl odpustit.
Děkuji.
V září už jsem nebyl ministrem financí, když se ptáte, Sobotka mě vyhodil v květnu. Takže jenom tak pro dokreslení.
Děkuji, posuneme se dál. Nyní bude interpelovat pan poslanec Martin Kupka, a to ve věci akce Kulový blesk v českých... Pardon, pardon. Nyní bude interpelovat pan poslanec Jakub Janda, a to ve věci naplňování akčního plánu pro sport.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére, koncepce podpory sportu 2016 až 2025 je považována za jeden z nejdůležitějších dokumentů pro podporu a rozvoj sportu v České republice.
Tento počet je odvozen z předpokládaného počtu dětí, které se mohou stát klienty orgánů sociálně-právní ochrany dětí. K tomuto se dále přiřazuje kritérium maximálně 80 rodin, s nimiž pracuje jeden zaměstnanec OSPOD, respektive maximálně 40 rodin v případě zaměstnanců vykonávajících agendu náhradní rodinné péče a sociální kurately pro děti a mládež. Kontrolu dodržování těchto standardů provádí krajské úřady, tak jak stanoví zákon - to je také potřeba mít na paměti. Současným hlavním problémem je nedostatečný počet potenciálních pracovníků OSPOD na trhu práce. Proto jsme v minulých letech udělali několik zásadních kroků, které povedou k tomu, že finanční ohodnocení těchto odborníků se navýší tak, abychom měli vždy dostatečný počet zájemců o tuto velmi důležitou a pro dodržování práv dětí klíčovou činnost. Myslím si, že ten poslední krok, který skutečně celé situaci pomohl a v podstatě zvýšil prestiž pracovníků OSPOD, je to, že jsme v roce 2020 na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí přeřadili pracovníky OSPOD z 10. do 11. platové třídy. To je věc, o které se mluvilo roky, a já jsem velmi ráda, že minulý rok se konečně podařila realizovat, a skutečně se pak zvýšil počet zájemců o tuto činnost. Jinak obecně platí to, že vždycky navrhování a navyšování platů ve veřejné sféře pomáhá této záležitosti a vede k tomu, že je více kvalifikovaných zájemců o tyto pozice. Obecně dochází k nárůstu rozpočtu na tuto dotaci. Přesto bylo v minulosti těžké zajistit dostatek finančních prostředků právě na zajištění financování orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to proto, že v některých letech byly výpadky či nedostatečné nárůsty rozpočtu obcí. Myslím si, že toto je skutečně systémová změna, která povede k zásadnímu zkvalitnění celé této oblasti. Pevně doufám, že jsem neopomněla žádný aspekt vaší interpelace, případně ráda zodpovím.
Nicméně odpověď, že máme v průměru 64 případů na pracovníka, mě úplně neuspokojuje, protože to mi vůbec nedává nějakou informaci o tom, zda regionálně jsou, či nejsou jednotliví pracovníci přetěžováni, zda my jsme schopni vyhodnocovat podle krajů, podle obcí s rozšířenou působností, identifikovat ty problémy nedostatku lidí, případně vy říkáte, že je samozřejmě zodpovědný krajský úřad, ale nad krajským úřadem je zase ministerstvo. O tohle mi jde. Proto se ptám, zda je toto sledováno regionálně?
Děkuji.
Ono je to z pohledu jednotlivých kompetencí trošku složitější, ale velmi ráda odpovím. Minulý rok se nám podařilo ještě zařadit ty pracovníky z 10. do 11. platové třídy, což je velmi systémová věc. Budu velmi ráda, když budu mít v této záležitosti vaši podporu, protože se také domnívám, že zejména ve vyloučených lokalitách je potřeba ty personální standardy zvýšit.
Pan kolega Novák chce navrhnout nějaké usnesení?
Ale samozřejmě já si počkám, protože chápu, teď bylo trochu hektické období. Samozřejmě jsem moc rád za to, že ti lidé budou lépe ohodnocováni, protože si to zaslouží.
Já jsem ovšem hovořil o testech, například když někdo cestuje do zahraničí, a já si nejsem úplně jist, že bychom měli dlouhodobě hradit z veřejného zdravotního pojištění například testy, kdy se člověk rozhodne třeba cestovat někam do nějaké země. Kdy k tomu dojde, to já neříkám, že to bude zítra, myslím, že to je nějaký výhled, možná na nějaké podzimní období, až skutečně dojde k určité proočkovanosti populace, ale pokud pak budou skutečně nastaveny podmínky třeba v zemích, kam lidé budou cestovat, že budou muset mít test, nemyslím si, že toto má být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to říkám zcela otevřeně.
Já vám děkuji. Končím dnešní jednací den a pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno podle schváleného programu. Přeji vám pěkný večer.
Tady si nemyslím, že by byl problém s nedostatkem vakcín. To, co bude spíše problematické nebo budeme muset řešit, je otázka, přesně jak říkáte, personální. Ale je jasné, že tady máme velmi silnou síť primární péče, na kterou se budeme spoléhat. Ale určitě se v tomto směru na to připravujeme.
Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz.
Pane ministře, já vám děkuji za férovou odpověď. Jenom to ještě upřesním. To znamená, chystá se i logistický řetězec, tak aby mohli očkovat praktičtí lékaři, například i vakcínou od firmy Pfizer?
Děkuji. Pan ministr odpoví.
V posledních dnech jsme svědky rostoucích čísel počtu nakažených koronavirem. Dle dostupných informací ale stále nebyly proplaceny všechny odměny za mimořádné služby a pomoc z minulé vlny pandemie, která byla nejen pro zdravotníky velmi náročná. Poučení zřejmě nebylo velké, protože tento neblahý scénář se opakuje u policistů a hasičů, vojáků a dalších. Vážená paní ministryně, ptám se tedy, proč se vláda chová takto? Proč slibujete, ale neplatíte? A kdy budou vyplaceny všechny slíbené odměny za mimořádnou pomoc během pandemie, ať už pro policisty, hasiče, vojáky, také celníky a další? A budou opravdu vyplaceny? Nebo je to jen další ze slibů, na který vláda raději zapomene? Jak už jsem řekla v interpelaci na předsedu vlády, v takto nevděčné republice bych žít opravdu nechtěla. A jen tedy připomenu, že pan premiér konstatoval, že jste to dostala za úkol vy, najít finanční prostředky právě na tyto odměny.
Tak bych se rád zeptal na klíčové otázky, které s tím souvisejí. Je jasné, že lesy v České republice patří k národnímu bohatství, patří k přírodnímu bohatství, které dává České republice unikátní ráz, lidé tam rádi chodí a vnímají to jako národní bohatství. Vzniká tak obrovská nejistota, ohroženy jsou stovky pracovních míst, lidé, kteří mají obrovskou nejistotu o to, jaká bude jejich práce, co s nimi bude. Já bych se taky rád zeptal nejenom na důvody té transakce, ale rád bych se zeptal také na to, jakou roli v tom například hraje společnost UNILES z rodiny Agrofert, která má u Lesů České republiky obrovské zakázky. Ta transakce probíhá mezi Lesy České republiky a Vojenskými lesy a vzbuzuje spoustu závažných dotazů. Ještě zmíním jedno důležité číslo. Účetní hodnota toho převodu jsou 3 miliardy korun a tržní hodnota, o kterou se jedná při převodu, 15 miliard korun. Prosím o zodpovězení těch dvou otázek.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Nechodil jsem tam dopředu jako pan Ferjenčík se koukat na svoji příští kancelář. Věděli jsme, ty termály a různé věci, co jste tam řešili. Nikdy jsme nic nezprivatizovali. To je taky jeden ze znaků členství hnutí ANO ve vládě. Nikdy jsme nic neprodali, ani teď nikdo nic neprodal. Nakonec to tam dal pro informaci. Jedná se o systémové scelování pozemků obou státních podniků, které vychází z dlouhodobých jednání mezi ministerstvy zemědělství a obrany, která probíhala déle než rok. Znovu opakuji, že se fakticky nejedná o žádnou majetkovou transakci. My s nikým nic neměníme ani nic neprodáváme a neprivatizujeme. Naopak tato směna přispěje k tomu, aby se odloučené lesní celky státu nerozprodávaly do soukromého vlastnictví. Ohledně údajné účelovosti a netransparentnosti připraveného převodu si dovoluji sdělit, že uvedená změna majetkových vztahů byla dlouhodobě projednávaná s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany a následně vyústila v informaci podanou vládě České republiky. Informaci vláda neschvalovala, je to v kompetenci ministra. Vojenské lesy naopak získají prstence okolo stávajících vojenských újezdů, ve kterých využijí své kapacity v době, kdy v újezdech probíhá výcvik. Zároveň armáda získá nový areál pro vybudování nového posádkového cvičiště. Rovněž kategoricky odmítám tezi účelového vyvedení zemědělských pozemků. Komplexní směna obor i trvale travních porostů je tedy zřejmým a racionálním krokem.
Já bych se teď asi měl zeptat po vašem vzoru: Pane premiére, řekněte, kdo vám to napsal, řekněte jméno, nebuďte slušnej - protože celá řada těch informací je úplně na vodě. Říkáte, že jedním z důvodů je boj s kůrovcovou kalamitou. Jenomže například 30 000 hektarů lesa právě v bývalém vojenském prostoru Ralsko jsou lesy borové, borové lesy, kde samozřejmě nějaký výskyt kůrovce je, ale v minimálním rozsahu. Říkáte, že to bylo léta připravováno. Reálně to vyvolalo problémy na straně lidí, kteří pro Vojenské lesy a Lesy České republiky pracují, kteří tam dělají lesníky, lesní dělníky, kteří pracují v těch divizích. Tak prosím o informaci, jak je to například s kůrovcovou kalamitou v borových lesích v bývalém vojenském prostoru Ralsko.
Samozřejmě že jsem to nepsal, já to tady čtu. Já jsem vám řekl na úvod, že za mě se nikdy nic neprivatizovalo. Nebudeme se bavit, co ODS zprivatizovala od revoluce. Já skutečně nejsem odborník na lesy. Znalecké posudky. V návaznosti na otázku absence ocenění převáděných majetků si dovoluji sdělit, že převod je realizován jako bezúplatný, takže nikdo nic nikomu neprodal, přičemž zákonem není uložena povinnost, aby v případě převodu práva hospodařit bylo nutné zajistit zpracování znaleckého posudku. V daném případě se zároveň zpracování znaleckého posudku v kontextu se skutečností, že realizovaným převodem zůstává zachování vlastnictví státu, jeví jako zcela nehospodárné a neefektivní.
Dále je potřeba také říci, než začneme rozklíčovávat jednotlivá data a jednotlivé odpovědi, že zavedení koordinace jednotlivých prostředků rehabilitace v České republice přesahuje věcnou působnost resortu práce a sociálních věcí. Logicky - zdravotní rehabilitace se týká Ministerstva zdravotnictví, pedagogická rehabilitace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rehabilitace jako taková je dle definice OSN proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením, poškozeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou, aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň funkcí, a poskytnout jim takové prostředky pro změnu jejich života k dosažení právě vyšší úrovně nezávislosti na ostatních osobách. Dále úřady práce zabezpečují pracovní rehabilitaci všem OZP, které o ni požádají, které o ni požádají! Hlavním principem je tedy dobrovolnost a svobodné rozhodnutí OZP se pracovní rehabilitace účastnit. A pak je důležité, že každá osoba se zdravotním postižením v České republice má možnost zvolit si způsob, kterým bude dosaženo její zapojení na trh práce s ohledem právě na zdravotní stav, individuální potřeby a další sociální faktory, které tvoří individualitu této osoby. Důležitá je také motivace těchto osob právě k pracovní rehabilitaci. Zmíním jednotlivé body interpelace pod evidenčním číslem 1291 z června minulého roku a potom následné elektronické podání z prosince minulého roku. Co se týká druhé části vašeho dotazu, tak v letech 2017 až 2019 se na otevřeném trhu práce uplatnilo 15 000 OZP z řad uchazečů o zaměstnání. Máme na to některé nástroje, zejména aktivní politiky zaměstnanosti.
To platí a takto je ten systém taktéž nastaven. Každé tělo v tomto směru je individuální. Naproti tomu vysoká hladina protilátek po očkování je zaručena stabilní dávkou vakcíny s přesně známým obsahem antigenu, to znamená, tady reálně toto vše vychází z jasných klinických studií na rozdíl právě od otázky protilátek po prodělaném onemocnění. Konsenzus odborný mezinárodní zatím není, byť tu situaci samozřejmě velmi pečlivě sledujeme.
Moc děkuji panu ministrovi za odpověď.
Pan ministr odpoví.
Ještě na minulé schůzi před pár měsíci, kdy byla situace mnohem horší, stačila rouška, a dnes, kdy se rozvolňuje, tak už nestačí. Nejde o tu schůzi, nejde o mě. To jsem dala jako příklad. Zajímalo by mě, kdy to skončí, kam to až chcete nechat svými rozhodnutími zajít. Proč chcete postupným omezováním vstupu do prodejen a služeb donutit zdravé občany s dobrou imunitou k očkování za každou cenu? Nebo je snad potřeba zužitkovat nakoupené vakcíny, nebo je nějaký jiný důvod, nějaké tlaky? V tom případě by mě zajímalo, odkud. Proč nutíte očkovat za každou cenu zdravé odolné občany, teď navíc i děti? A nestaráte se především o ohrožené skupiny. Jsou prázdniny, dovolené. Nechte už ty lidi konečně dýchat a žít, nechte naše děti na pokoji, ať si užijí prázdnin, a po nich je nechte jít do škol bez očkování a testování. V tom se nedá dýchat. Ptám se tedy, pane ministře, co bude posledním a nejúčinnějším nátlakem k dobrovolnému očkování, když reklamy příliš nepomáhají a stále více lidí odmítá. Co se tedy na ně chystá? Jaké restrikce, jak je chcete donutit?